Takže já tady předkládám návrh na přerušení schůze na dvě hodiny pro účely jednání mandátového a imunitního výboru ohledně vydání obou dvou poslanců.
Takže návrh pana poslance Michálka zní: přerušit schůzi na dobu dvou hodin. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte tuku. S přednostním právem, prosím. Takže tedy ne faktická poznámka, ale přednostní právo, chápu to dobře?
Děkuji, ale myslím, že se vejdu i do časového limitu faktické poznámky, nechci zdržovat. Přizvání bývalého policisty, který je v procesním postavení nepravomocně odsouzeného lháře za pomluvu - a samozřejmě, že u soudu může lhát, o čem chce, to je právo každého obviněného, každého obžalovaného - tak prostě nechápu jediný důvod, proč by to měl vyslechnout mandátový a imunitní výbor.
A mnoho z vás moc dobře ví, co znamená drobné porušení pravidel. Stačí o jeden den nestihnout termín, celá dotace může být zmařena. Takže byl bych rád, aby tady bylo ctěno jednoznačně právo a to, co vy říkáte ve svém programovém prohlášení, aby to platilo v praxi, protože jednou z klíčových věcí, o které se tady hovoří, proč se tady už dneska nemluví o většinové vládě koaliční, je ona problematika trestního stíhání v kauze Čapího hnízda. Takže byl bych rád, aby to, co tady říkáme, když říkáme, že chceme získat důvěru, platilo také v praxi. Agresivnímu daňovému plánování, zajímavý pojem. Mluví se tady hojně o eGovernmentu, o IT ve státní správě. Hnutí ANO hodně často akcentuje to, že říká "řídit stát jako firmu", v posledním roce "řídit stát jako rodinnou firmu". Abych nebyl obecný, použiji příklad resortu, za který jsem čtyři roky nesl zodpovědnost. Tady se píše o tom, že chceme odborníky, nezávislé odborníky na IT, a my ty odborníky s příchodem po pár hodinách z ministerstva vyhazujeme. To si myslím, že je něco, co je v rozporu s tím, co se tady říká, a mrzí mě to. Já nechci, aby lidé umírali z rukou lékaře, já chci, aby lidé umírali na rukou lékaře. A tato slova, která jsem jmenoval, v tom textu nenajdete ani jednou. Tedy dovolte, abych závěrem zmínil ještě jednu důležitou věc. Pro mě je to zajímavý materiál obchodování a toho já se nechci zúčastnit.
S faktickou poznámkou je elektronicky přihlášen pan předseda Chvojka. Ale protože zde není, tak nemůže využít své faktické poznámky. Do rozpravy je řádně přihlášen pan poslanec Holomčík, po něm vystoupí paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo. Já si dovolím ocitovat jednu větu z oddílu Životní prostředí: "Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů a především zdrojů pitné vody." Jak libě mně jako člověku z jižní Moravy tahle slůvka zní, z jižní Moravy, která je ze všech regionů nejvíce postižená a ohrožená suchem. Hovořím zde o podpoře těžby štěrkopísku jenom pár kilometrů od mojí rodné Strážnice. A je to problém akutní, protože v současnosti probíhá řízení o stanovení dobývacího prostoru u oblastního báňského úřadu, které bylo prozatím pozastaveno, a čeká se na rozhodnutí rozkladové komise právě na Ministerstvu životního prostředí. Těch pět říká něco jiného. Já jsem si prošel programy hnutí ANO jak v roce 2013, tak program pro tyto volby, a přestože se dost liší a vypadají, jako by patřily dvěma různým stranám, tak ani v jednom se nepíše, že hnutí ANO bude podporovat ohrožení zdrojů pitné vody. A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího rád zeptal zde přítomných členů vlády, jestli ta slova, která jsem četl na začátku, ta věta je myšlena vážně, nebo je to jenom nějaká snůška řečí, které mají obalamutit voliče.
Ostatně zdravotnictví je snad poslední resort, který je dotovaný, z kterého pan Babiš nějakým způsobem peníze ve své civilní podnikatelské pozici nečerpá. Já bych vypíchl tolik omílaný a tak problematický projekt, což bylo prosazení nedotaženého EET. Já osobně jsem se s panem Andrejem Babišem několikrát v této věci sešel. Sešla se s ním řada odborníků. Poukazovali jsme na nedostatky celého projektu. Kritizovali jsme, že na dodavatele softwaru neproběhlo výběrové řízení. Andrej Babiš tehdy argumentoval, že to není třeba, protože si je státní správa vyvine sama. A my jsme se po jeho spuštění dozvěděli, že pan ministr je překvapen, kolik typů podnikání v České republice máme. Tam, kde tedy přicházela věcná kritika, tam byl pan Babiš v pozici ministra hluchý. Jak by se choval v roli premiéra této vlády, pro kterou žádá důvěru? Věcná kritika je často chápána - není to pouze doménou pana premiéra - jako útok. V poslední možný den dle služebního zákona byl odvolán z funkce odborného náměstka, byla mu nabídnuta trafika, to on odmítl. Nejdůležitější věc, a tato vláda se tím velmi ohání, jsou otázky digitalizace státní správy. Přitom tyto výzvy mohl adresovat ministr Robert Pelikán, nebo ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mohla tyto věci řešit. Peníze občanů se utrácejí za hračky pro politiky, pro kampaně, pro mediální prezentace. My respektujeme rozhodnutí voličů. Andrej Babiš vyhrál volby a nyní je na něm, aby se předvedl ve věcech jednání.
Děkuji panu předsedovi Bartošovi.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi také pár slov. Tak já bych chtěl jasně říci, že jsem přesvědčen o tom, že za brexit nemůže Evropská unie. To si myslím, že je velké poučení, a měli bychom to mít na paměti. Sociální demokracie nemůže tuto vládu podpořit. My jsme říkali, že to nemůžeme učinit z programových a personálních důvodů. Tak mi dovolte se zastavit u obou těchto oblastí. Ale pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority. My víme, jaké jsou naše priority. My jsme odpovědní našim voličům. A my bychom rádi řekli, co je to klíčové. A není to o tom, že nám někdo řekne: my jsme to vybrali za vás, tady to máte a to je to, co zajímá vaše voliče. Tak to se tam objevilo na poslední chvíli. Na Slovensku to funguje, sociální demokratická vláda je s tím úspěšná. Sociální demokracie ve středních Čechách zavedla tehdy tzv. žákovské jízdné. A žákovské jízdné jsme dostali do programu současné krajské vlády až tak, že jsme vstoupili do krajské koalice a byla to naše nepodkročitelná podmínka. My jsme tady byli dlouho ujišťováni po celé čtyři roky panem ministrem Stropnickým, že na Ministerstvu obrany není žádný problém, že naše armáda se modernizuje, všechno běží podle plánu. Občas jsme tady i s kolegy z opozice kritizovali, že ministerstvo není schopno vyčerpat finanční prostředky. To bylo bagatelizováno. No a pak se jí pohádala výběrová komise na vrtulníky.
Političtí komentátoři i straničtí bafuňáři se buď radují, nebo naopak žalostní nad výsledky svých parlamentních subjektů. To dokážu pochopit. A to je potřeba si uvědomit. Děkuji vám za vaši pozornost.
Budeme pokračovat dle schváleného pořadu této schůze. Já tedy otevírám jediný bod a to je bod číslo Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dní po jejím jmenování.
Nechci tady polemizovat, jak to bylo. Takže to také chceme řešit. Chceme samozřejmě narovnat vztah mezi samosprávními celky a státním rozpočtem. Jo, je to tak. A chceme to řešit. Teď vznikla zase nějaká dezinformace ohledně řidičů. A bylo tam to opatření vlády. Cíl byl, chybělo šest tisíc řidičů, ale stále chybí šest tisíc řidičů. My chceme, aby to ti lidé dostali. My potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 200 tisíc volných pracovních míst. A pravděpodobně máme takový program, který není motivační, a to bychom měli změnit. Na Slovensku to mají 8 hodin týdně a mají s tím velice dobré zkušenosti. Takže my potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně začít s posílením technického školství. Já se ptám, proč máme průmyslovky, zemědělky a zdravotky pod kraji? Proč to není pod ministerstvy? Začali jsme o tom debatovat. Samozřejmě je to otázka, jakým směrem, a samozřejmě i v rámci Sněmovny jestli bude vůbec chuť o tom debatovat. My nemáme přece rozdělovat přístroje podle toho, jaký je tam hejtman. Chceme konečně udělat nějakou státní politiku ve sportu a vlastně podpořit masový sport. Takže to je ten další okruh. To znamená, chceme zvyšovat výdaje na obranu. A samozřejmě důležitá je naše vnitřní bezpečnost. V minulosti to nebyl skutečně příklad velké spolupráce. Chceme také nastavit program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě, každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale také aby měli perspektivně co jíst, i když se vám to může zdát dneska absurdní. Potřebujeme chránit půdu jako základ našeho bohatství. My jsme udělali chybu, že jsme dovolili cizincům kupovat půdu. V Polsku a Maďarsku to nemají. Vyřešíme odpadové hospodářství. A samozřejmě já to chci změnit, protože není důvod. My samozřejmě nesáhneme na ty peníze, ale zreálníme ten stav. Ano, ten se nám úplně nepovedl. A já jsem si dovolil z Úřadu vlády pustit 57 lidí. Chceme začít novou éru, kdy se nebudou hledat argumenty, proč něco nejde. S rostoucím věkem dožití vlastně roste počet příjemců starobních důchodů, a to přesto, že zákonný věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje. To, co mají společné, je starobní důchod a velká míra závislosti na jeho výši. Úprava této pro všechny stejně zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměna tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Protože ženy žijí déle, jsou mezi důchodkyněmi s nízkými důchody ženy ve vysokém věku, které odcházely do důchodu ještě podle starých pravidel, tedy podle počtu vychovaných dětí, případně odcházely do předčasných důchodů, protože v předdůchodovém věku nebyly pro zaměstnavatele atraktivní. A právě tato skupina je významně ohrožena chudobou, pro ni má změna velký význam. Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který nenaruší princip zásluhovosti uplatněný při výpočtu důchodu. Stávající právní úprava zohledňuje zvýšené životní náklady u osob, které dosáhnou 100 let, a přiznává jim automatický růst důchodů o 2 000 korun měsíčně. Znamená to skokové navýšení pro 200 000 osob. Připravíme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Náklady spojené s touto specifickou úpravou nezatíží první pilíř. Odchod do důchodu ale nesmí být jedinou možností, jak řešit problémy na trhu práce. Všichni musí mít možnost včas změnit profesi, využít svých celoživotních znalostí, dovedností a zkušeností a vykonávat práci, která je uspokojí a kterou zvládnou. Služby zaměstnanosti musí zintenzivnit práci s lidmi v předdůchodovém věku a přizpůsobit jejich potřebám nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, systém rekvalifikací, ale zejména uznávání kvalifikací. Budeme podporovat užívání netradičních forem práce a flexibilních úprav pracovní doby tak, aby se na trhu práce potkaly všechny věkové skupiny. Garantem reformy bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita. Reforma bude mířit zásadně do budoucna. My chceme správu příjmů a výdajů důchodového systému oddělit od státního rozpočtu. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními politicky motivovanými zásahy. Do budoucna je samozřejmě třeba snížit míru závislosti důchodců na platbách od státu. Každý bude mít možnost aktivně ovlivnit výši svých příjmů, diferenciaci možných zdrojů důchodu s využitím státem podporovaných forem zajištění na stáří podle individuálních možností a vlastního uvážení. Samozřejmě je k tomu debata, jak to bylo na Slovensku. Další věc je, že chceme sestavit strategický investiční plán. Ano, pan prezident mi to opakovaně vyčítá. Já si myslím, že nemá pravdu v tom, že... Je třeba si vzpomenout, v jakém stavu - bývalá koaliční vláda a resort dopravy, který naše hnutí mělo v gesci - jsme dopravní infrastrukturu převzali. Že jsme neměli ani zákon na výkup pozemků, že nebyly projekty, že vlastně bylo všechno zastavené. Takže já jsem přesvědčen, že už dnes investice do dopravních infrastruktur jsou vyšší než v minulosti. Velké rezervy jsou v čerpání evropských fondů.
Tak se k té koalici přiznejte a dnes ta vláda velice jednoduše získá důvěru. Může vzniknout vládní koalice s důvěrou. Velice jednoduše. Z těchto důvodů a z mnohých dalších a především z toho, že jsme neviděli žádnou upřímnou snahu hnutí ANO opravdu vyjednat stabilní vládní koalici, nemůžeme tento projekt podpořit. Stanovisko sociální demokracie je neměnné. Vyjádříme to svým hlasováním. Na druhou stranu abychom nebyli pouze a jenom ti, kteří bourají a říkají ne, pokud jednou budete opravdu myslet vážně debatu o stabilitě v České republice, jsme na tu debatu připraveni.
Děkuji. Pokud bude delší, tak ho nechci přerušovat... Paní poslankyně Válková mě žádala o vystoupení, ale není v sále. Pokud je v předsálí, tak prosím, aby se do sálu dostavila.
A to si myslím, že je velice důležité, a proto hned, jak jsme nastoupili, tak já osobně se tomu věnuji. Kontaktoval jsem několikrát různé premiéry, chystám se 22. ledna do Bulharska, které má předsednictví. Výborné je, že předseda Evropské rady Donald Tusk je na naší straně. Takže my v té Evropě musíme bojovat za naše zájmy, musíme být aktivní. Nejde o to, kolik nás je, ale o to, jak jsme aktivní. Já také pojedu na Světové ekonomické fórum do Davosu. Česká republika ve veřejných financích může být příkladem všech členských zemí. Snížili jsme dluh za minulé vlády a vybrali jsme stovky miliard daní navíc. Další věcí, která je velice důležitá v našem programu, je digitální Česko. Chceme skutečně nastartovat ten projekt. Musí skončit praxe, kdy si ministerstva dělají všechno sama, i když nemají k dispozici potřebné odborníky. Úřady musí dostat jasné mantinely, ve kterých se budeme pohybovat. Chceme vytvořit a vytvoříme centrální autoritu řízenou zmocněncem vlády pro IT a digitalizaci. Nebude to žádný úřad, bude to jeden člověk, který bude mít náklady jenom na vizitky, který bude dohlížet na vizi a budování ICT pro celou státní správu. Vyřešíme vztahy mezi ministerstvy a kompetence jednotlivých úřadů i státního podniku Česká pošta. Pošta pak místo prodeje losů, pojištění a vystřihovánek má fungovat jako pošta, dodávat do vlastních rukou to, co si občan objedná od státu pomocí internetu. Občanům, podnikatelům a firmám dodáme digitální služby, po kterých tak volají. Státní ICT bude mít koncepci a bude jasné, kam směřuje český eGovernment. Představíme ICT koncepci státu a převezmeme zodpovědnost za směrování eGovernmentu. Jednotlivá ministerstva budou mít jasné závazné standardy, v rámci kterých budou při vývoji aplikací pro občany i dovnitř do úřadu postupovat. Začneme auditem a kontrolou všech smluv. Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu. A jaký tedy bude za čtyři roky naší vlády výsledek? Běžný kontakt bude přes web nebo mobilní aplikaci. Když to jde bankám nebo operátorům, musí to jít i státu. Sám jsem zvědavý, na co lidé přijdou. Také vy, vážení kolegové ze sociální demokracie, jste do programu napsali: "Stát a veřejná správa bude v daleko větší míře využívat svobodný software k zveřejňování dat v otevřené podobě." Ano, to je program Pirátů a to je i program naší vlády. Česko bude aktivním hráčem v oblasti digitální ekonomiky na evropské úrovni. Nebudeme mít zastaralé zákony, které brání rozvoji digitálních platforem, ať už domácích, nebo zahraničních. Naši předkové dokázali zavést i na poslední samotu elektřinu. A není to nic politického. My k tomu přistupujeme skutečně pragmaticky. To jsou všechno věci, které chceme řešit. My chceme bojovat proti korupci, určitě. Menšinová vláda samozřejmě - vám se to nelíbí, budete říkat, že jsme se nesnažili a že to je špatně a ohrožujeme demokracii. Vy předkládáte návrhy. Dneska ráno jsme projednali návrh zákona o zdanění církevních restitucí předložený KSČM. My makáme, vaše zákony projednáváme. My to neblokujeme. Neměli jsme jinou možnost. A je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. My neříkáme dopředu, jak to bylo zvykem předtím, že všechno, co navrhne opozice, je špatně. Nemáme s tím problém. My nemáme za sebou hordu nějakých politických našich členů, kteří se přesunou na nějaké pozice. My nemáme žádný problém s kontrolou.